A ten cíl je jednoduchý. Třeba takové Holandsko, Belgie, Dánsko vyrábějí pět- až osmkrát více vepřového masa, než sami spotřebují. A cílem té staré patnáctky je velmi jednoduchá věc: prostě omezit výrobu v těchto postkomunistických státech a dovážet sem svoje přebytky a svoje potraviny. Děkuji.
Tak se přihlaste ještě řádně, prosím.
Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem tady zaslechl slovo o nenasytném, přebujelém evropském aparátu v Evropské komisi. Já mám k Evropské komisi milion šest výhrad, možná milion sedm výhrad. Já si myslím, že žádný český úřad nevydává na administrativu tolik co Evropská komise, respektive instituce Evropské unie. A to si představte, že obrovské peníze se dávají do tlumočení a do překladů, protože samozřejmě všechno je tlumočeno a překládáno z a do všech oficiálních jazyků Evropské unie.
Bylo to Německo, které nechtělo zastropování povinné, a byla to Itálie a byla to Velká Británie. Velká Británie bohužel už se této debaty neúčastní.
Nyní pan kolega Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Agrofert lobbuje zcela konzistentně a lobboval velmi konzistentně i v době, kdy jste ještě v politice nebyli.
Děkuji panu guvernérovi. Není tomu tak, takže i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji ovšem, že do ní nemám žádnou přihlášku. Také konstatuji, že nemám žádnou přihlášku. Mohu tedy ukončit i podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli ho chce někdo opakovat. Není tomu tak, můžeme o něm hlasovat. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A těch peněz my také budeme dostávat stále míň. A já se taky ptám, proč vlastně náklady na evropské struktury jsou stále vyšší.
Potřebuje tam lidi vzdělané, potřebuje lidi, kteří jsou odborníci, kteří jsou motivováni k tomu, aby pro stát pracovali. To byl také jeden z důvodů, proč jsem podal své dva pozměňující návrhy. Skutečně jestliže předložíte tak velký materiál v průběhu dnešního dne, tak je to minimálně nekolegiální a je to nezodpovědné i vůči výboru. A mně osobně je to líto, protože já jsem přesvědčen, že výkon státní služby by měl být skutečně apolitický. To byl skutečně hlavní úmysl vytvoření zákona o státní službě. Prostě proto, abyste byl dobrý úředník, je potřeba, abyste se vzdělával, abyste znal problematiku a znal věci v souvislostech. Proto je tam i ten kariérní růst.
Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže první požádám paní zpravodajku paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se paní ministryně Klára Dostálová.
Jak už jsem několikrát zde zdůraznila, a skutečně jsem o tom přesvědčena, změny, které jsme připravili, garantují i nadále kariérní systém státní služby. Ještě jednou: kariérní systém služby. A jsem ráda, že jsem se v rámci druhého čtení dozvěděla, že také Marek Benda prostřednictvím předsedajícího je zastáncem kariérního systému státní služby, a samozřejmě si cením, že jsme ho dostali za ty roky na svou stranu. Sociální demokracie v každém případě dodržela to, co slíbila, nebo to, co vytýkala původnímu návrhu v prvním čtení.
Paní ministryně, prosím.
Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající. Ona to udělala paní poslankyně Valachová. Tak já to tedy znovu zrekapituluji. Dosud také nebylo vůbec řešeno, kdo vládě předkládá návrh na odvolání náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele. Doplňuje se tedy jednoznačně, že návrh předkládá ministr vnitra, a současně, že návrh na odvolání státního tajemníka předkládá příslušný člen vlády nebo vedoucí úřadu. Je tedy respektován princip, že ten, kdo navrhuje přijetí, tak zároveň navrhuje i odvolání, aby toto bylo sladěno.
Děkuji. Jenom upozorňuji, že na základě dohody poslaneckých klubů končíme v 19 hodin.
Děkuji za slovo. Je to velmi výrazný zásah do toho zákona.
Dobrý den, dámy a pánové. Nebudu dlouho zdržovat. Než se přesunu k daňovým rájům, na které se ptal pan předseda Michálek, tak bych si dovolila jenom připomenout - on to řekl pan premiér, ale já myslím, že by to nemělo zapadnout. Ale výsledkem je to, že i tak malá země, jako je Česká republika, prosadí svůj návrh. Byla dlouhá cesta od toho, kdy byl tento návrh schválen, dlouhá cesta k tomu dnešnímu dni. Museli jsme absolvovat celou řadu jednání. Veškeré daňové změny, jak řekl pan premiér, chtějí jednomyslnost. Proto to trvalo čtyři a půl roku a ten výsledek byl korunován úspěchem a já si toho nesmírně vážím. Vrátila jsem se ve velmi povznesené náladě. Protože to je obrovský úspěch České republiky, malé země. A teď k vašemu dotazu, pane předsedo. Otevřel jste problematiku daňových rájů, ale ta problematika se sestává z celé řady problémů. Dokonce jsme otevřeni i k diskusi, se kterou přišla Francie, která chce krátkodobější řešení formou takové speciální obratové daně. Čili chci, aby ty prostředky proudily do rozpočtu České republiky. A to pak souvisí s tou další vaší otázkou, co s tím uděláte, se ptáte. A já říkám: Jak my můžeme nadiktovat Irsku, jaké budou mít daně? Ale můžeme pracovat na společném projektu, na společné platformě velmi aktivně, a to je třeba ta digitální daň. Samozřejmě mluvila jsem tady několikrát, a opět to zopakuji, o tzv. agresivním daňovém plánování. To je ta částka, kterou jste tady zmínil. Jestli nejsme první, tak jsme třeba druzí, ale určitě nejsme pozdější než třetí. Takže my jsme naprosto aktivní v těchto našich implementačních snahách. Klasický ATAD, který má implementační lhůtu rok, byl schválen někdy v prosinci. Takže my jsme velmi, velmi aktivní. A v balíčku, který začneme projednávat na rok 2019, máme další zpřesnění, kde nám budou muset uvádět právnické osoby, kam směřují dividendy, do kterých konkrétních zemí, aby skutečně mohla Finanční správa cíleněji zacílit svoji kontrolní činnost.
Děkuji za slovo. Samozřejmě my jako Česká republika jsme neustále pod tlakem. Pořád nám někdo vyhrožuje, že se mají zastavit dotace do České republiky, pokud neuděláme to či ono, a ten tlak tady prostě existuje. Chápu, že to trvá dlouho, je dobře, že se něco podařilo prosadit. Dovolím si jednu malou korekci.
Když se ptáte proč ne, tak řeknou, toto je neveřejný údaj, ten vám nesdělíme. Které je to hodnoticí kritérium, které nemůže ten zákazník obdržet?
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych mu i rád sám odpověděl. Jestli ho zajímá, kde si občan může zjistit něco o své úvěrové historii, tak může využít úvěrové registry, kde už dneska se na to může podívat individuálně, už se tam nemusejí a nemohou dívat pouze finanční instituce. Má veškeré informace, které má banka. Jinými slovy, když mu finanční instituce nechce něco poskytnout, tak si to může najít on sám, jestli jsem to pochopil. To je prostě podle toho nového zákona. A to tedy mě tady nikdo nebude podezřívat, že jsem obhájce bank v České republice.
Nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou.
Tak to je, to je úplně normální. Vždyť oni chtějí půjčovat! Vydělávají na tom, že se platí úroky. Je to v jejich zájmu. To už mi vzal pan kolega. Tak zase bavme se reálně se znalostí věcí.
Zatím to byla poslední přihláška do rozpravy, jinou nemám. Nikoho nevidím, rozpravu končím. To je návrh usnesení. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Dalším bodem bude bod číslo Pane guvernére, prosím, máte slovo.
Děkuji vám. Pokusím se velmi stručně, abych vás nezdržoval, máte toho ještě hodně před sebou. Ekonomika rostla v průběhu letošního roku postupně se zpomalujícím tempem. Hlavním zdrojem růstu byly zejména spotřební výdaje domácností a investice firem. Bude tažen i do budoucna robustním růstem spotřeby domácností, který odráží optimismus spotřebitelů v prostředí rychlého zvyšování jejich příjmů. Zpráva o finanční stabilitě prezentuje rovněž jako tradičně zátěžové testy. Ty podrobně dokumentují, že domácí finanční sektor si nadále udržuje poměrně vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům. Úvěrové riziko vyjádřené podílem úvěru se selháním na celkových úvěrech se vlivem zrychlujícího se tempa růstu ekonomiky postupně snižuje. Je to doklad toho, že se nacházíme v mimořádně dobrých časech. Cílem naší makroobezřetnostní politiky je, aby se tomu tak s nástupem horších časů u nás nestalo.
V tuto chvíli je do diskuze přihlášen v obecné rozpravě pan poslanec Ferjenčík, kterému tímto dávám slovo. Pan guvernér má zájem reagovat.
Je třeba rozdělit naše konání v oblasti měnové politiky, to znamená v té oblasti, ve které usilujeme o zachování nízké a stabilní inflace. Samozřejmě vnímáme makroekonomické okolí včetně fiskální situace. K té rozpočtové politice bych řekl toliko, že celkové veřejné finance, které jsou pro nás určující pro makroekonomické posouzení, jsou v přebytku. Dochází k určitému uvolnění té rozpočtové politiky. To je asi pochopitelné. To se určitě neděje. Pokud jde o ta makroobezřetnostní opatření, těmi nereagujeme na rozpočtovou politiku, nebo na celkový makroekonomický vývoj. Takže každá politika má své nástroje.
Další je přihlášen do diskuze pan poslanec Skopeček, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, pane guvernére, já bych možná navázal na pana poslance Ferjenčíka. Já bych se také zeptal na váš názor, jak hodnotíte koordinaci politiky ze strany vlády a České národní banky. Vláda České republiky začala poskytovat státní hypotéky. Je na to vládní program Ministerstva pro místní rozvoj, což já vidím jako flagrantní opačný postup ze strany vlády, která na jedné straně chce pomoci a chce poskytovat hypotéky v tuto chvíli pro mladé páry, na straně druhé Česká národní banka varuje před růstem hypotečních úvěrů. Takže můj dotaz není na deficit rozpočtu a měnovou politiku, ale můj dotaz je na státní hypotéky, které začala poskytovat vláda, versus vaše zpřísnění makroobezřetnostní politiky v souvislosti s poskytováním hypoték. Ten problém je samozřejmě nejpalčivější v hlavním městě Praze. Žádná obezřetnostní politika České národní banky nepovede k tomu, že by vyřešila ten fatální problém, kterým je nedostatek bytů. Vy jste hovořil o tom, že banky nicméně budou mít pětiprocentní výjimku na zvláštní případy. Já bych na to reagoval takto. Zamyslete se nad tím, kdo na tu výjimku dosáhne.
Přineslo to zhoršení podnikatelského prostředí a přineslo to víc byrokratických povinností. A mluvím o těch malých a středních. Nic takového. A můj dotaz logicky zní: Co s tím budeme dělat v České republice? Proč ne? To fakt je byrokraticky náročné. A mluvím s těmi majiteli malých firem. Mluvím s těmi, kteří vedou účetnictví. Není to vůbec jednoduché. Ale byla to naše vlajková loď a teď to můžeme rozšířit. Není to náhodou povinnost státu bojovat proti daňovým únikům? Tak to nepřenášejme na jiné. Můžeme si příště třeba na rozpočtovém výboru přinést přiznání k DPH, můžeme o tom vést debatu mnohem podrobněji. Ale mně se nelíbí to, že program jednoho hnutí se vydává za český národní zájem... Ale já tomu rozumím. Ale tak z neverbální komunikace jsem pochopil, že paní ministryně už nemá reagovat, o to mohu být delší. Ta základní otázka je, čí je to ještě priorita v Poslanecké sněmovně - generální reverse charge? Já souhlasím s tím popisem, jak to bylo. A k čemu to bude dobré a co to bude znamenat pro drobné podnikatele a jaké změny? To by mě zajímalo, než začnu říkat, že to je úžasný úspěch. Když něco prosadíme, to ještě nemusí být dobře. Máme na tom shodu. Podle mě na tom shodu nemáme, protože jsme o tom nikdy pořádnou debatu nevedli. Protože ono to samozřejmě souvisí i s tím víceletým finančním rámcem. My uhneme tady, vy nám pustíte tohle. To je normální, to nekritizuji. A mluvil o tom i premiér. Měli bychom usilovat o to, abychom měli mnohem větší svobodu v tom, jak budeme nakládat s evropskými dotacemi. Kdybychom měli evropské dotace jenom ten rozdíl, kolik posíláme a kolik si můžeme čerpat. Proč máme psát projekty na ty peníze, které tam posíláme? Mně by stačil projekt za korunu, aby bylo všem úplně jasné, o čem mluvím. A když neschválíte zákon o státní službě, nedostanete tu korunu. A také my někdy můžeme říct a dost! A budeme říkat, když nám tohle neschválíte, například, že my si rozhodneme, kolik bude měkkých projektů a kolik ne, tak to můžeme blokovat. Chce vláda takový mandát od Poslanecké sněmovny? Já za nás říkám, že takový mandát jsme připraveni vládě dát, aby takhle vyjednávala. To si rozumíme. A i ta dnešní debata, ale řekl bych, že i stanovisko vlády, se smrskla na boj o zastropování zemědělských dotací. Já to nechci nijak ironizovat, ani shazovat, ani nechci říkat, kdo má v té debatě pravdu. Ale v tom celém objemu je to malý problém. A navíc, už to tady někdo říkal, tam těch spojenců příliš nemáme a klidně to můžeme prohrát. Ale měli bychom se pokusit, paní ministryně, vyjednat, a zatím je ta šance, zjednodušení evropských dotací, abychom my jako Česká republika mohli volně nakládat z programu do programu. A co to dneska znamená, víme všichni. Jak je to nepružné, jak je to složité, jak se bruselským úředníkům do toho nechce, protože oni vědí mnohem lépe než Česká republika, jestli potřebujeme dělat cesty nebo to dát na průmysl. My to víme mnohem lépe. A to by měla být základní pozice k víceletému finančnímu rámci.
Já děkuji.
Takže ono je to trošku složitější. Vodohospodářskou infrastrukturu, kterou máme, neprodali jsme ji a provozujeme ji. Takže buďme trošičku opatrní. Takže trošičku rozlišujme, není úplně všechno černobílé.
Děkuji za přesné dodržení času. Tím máme v tuto chvíli vyčerpány faktické poznámky i písemné přihlášky do rozpravy. Stejně tak neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy z místa, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Nad rámec hlavních informací o obsahu zprávy přidám několik poznámek o vývoji ve finančním sektoru po zveřejnění této zprávy. Celkově jsme shledali pokračování zvyšování rizik spojených s cyklickým vývojem ekonomiky a finančního sektoru. Na to Česká národní banka reagovala nástroji své makroobezřetnostní politiky, těm se budu věnovat nyní podrobněji. Za částečným nárůstem cyklických rizik stojí uvolňování úvěrových standardů u úvěrů podnikům a domácnostem, rychlý růst úvěrů v řadě tržních segmentů a rostoucí ceny rezidenčních i komerčních nemovitostí. Rozhodnutí ČNB nebude mít negativní dopad na schopnost bank poskytovat úvěry podnikům a domácnostem. Domácí banky jsou dostatečně kapitalizované a za předpokladu přiměřené dividendové politiky mají stále dostatečný prostor jak pro naplnění této proticyklické kapitálové rezervy, tak i pro růst úvěrových portfolií. Na druhé straně náš bankovní sektor již není z hlediska kapitalizace evropským šampionem, jako tomu bývalo ještě před několika lety. Z hlediska médií a veřejnosti se největší pozornosti dočkala část zprávy, která je zaměřená na akumulaci rizik spojených s financování bydlení.